A už jste zapomněli říct: Díky nám! Takže my nejdřív něco podpoříme, a protože je to podpořeno, tak nemůžeme hlasovat pro něco jiného. Gratuluji! To je dobrá politická finta. My to určitě taky někdy uplatníme. Takže můžu říct, že to je nový politický styl. A opravdu, člověk se rád učí, takže klobouk dolů, takovou metodu, jak shodit zákon, to jsme tady zatím ještě nezažili, ale je to poprvé, ale asi to nebude naposled.
Bod je přerušen. Přečtu omluvu. Dnes od 17.30 do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík. Budeme pokračovat dalším bodem dnešního programu a tím je
Čili opět předpokládám, že v roce 2015 v příslušných výročních zprávách bychom měli dostat informaci o tom, jak bylo toto procesní řízení ukončeno, nebo zda ještě probíhá dále. Tolik zatím základní zpráva k projednání na výboru a jsem následně připraven přednést návrh usnesení.
Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Do ní také nemám žádnou přihlášku, ale hlásí se pan zpravodaj s návrhem usnesení. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji panu zpravodaji. Slyšeli jste návrh usnesení, ve kterém bychom měli vyslovit souhlas s výročními zprávami. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen a souhlasili jsme s výročními zprávami. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl materiál zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2016, který je předložen k vašemu projednání. Roční maximální vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečné činné a zaměstnance nebude ani v roce 2016 zastropován. Souhrn odhadů plánovaného salda příjmů a výdajů za systém veřejného zdravotního pojištění je tedy kladný, ve výši cirka půl miliardy korun. Všechny zdravotní pojišťovny plánují pro rok 2016 kladné saldo, pouze Odhad průměrných nákladů na zdravotní služby na jednoho pojištěnce v roce 2016 je vyšší než očekávaný průměrný náklad v roce předchozím. Finanční zásoby na bankovních účtech rezervních fondů u všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jsou plánovány v souladu s právními předpisy. Usnesením číslo 279 vláda doporučila předložit zdravotně pojistné plány Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k projednání s návrhem na jejich schválení. Následně dne 11. května 2016 byl tento materiál projednán ve výboru pro zdravotnictví, kterým byl schválen. Výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit s materiálem souhlas.
Žádám zpravodaje výboru pana poslance Leoše Hegera, aby nás o jednání výboru informoval, přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Tak prosím, pane kolego, jsme v 21. století, tak přece pokud je výběr nějaké daně, jakékoliv daně, neefektivní, tak se bavme a hledejme cesty, jak výběr elektronizovat, jak ho automatizovat, jak hledat cesty k tomu, aby ten výběr byl lepší. Já s těmi argumenty, s těmi návrhy, jednoznačně nemohu souhlasit. Přece každý, kdo si pořizuje vozidlo za účelem podnikání, tak je to jiný režim než režim soukromý.
Nyní pan navrhovatel.
Já se to pokusím vysvětlit, doufám, že budu úspěšný. Určitě není rozhodujícím příjmem SFDI 5 miliard ze silniční daně. Tak to skutečně nemyslíme a věřím, že to pochopíte, že to tak nemyslíme. Škoda, že se toho nedrží při výdajích. Jinak bych s ním souhlasil. Pokud tu argumentaci myslíme vážně, a já myslím, že pan předseda rozpočtového výboru ji myslí vážně, tak mysleme na obě dvě strany rozpočtu. Vy jste hlasovali proti, vládní poslanci. Možná ne všichni, pokud někdo některý z těch návrhů na úspory podpořil, tak se mu omlouvám, ale většina vládních poslanců musela hlasovat proti, jinak by to prošlo. Tak to je prosím za jeden rozpočet pokrytí výpadku na šest let. Kdybychom chtěli takhle uvažovat. Ale o tom to není. Tomu já rozumím. To se dá vyřešit velmi jednoduše. A ještě jednou prosím, abychom porovnali ta čísla. Trošku to zaokrouhlím. Tak se podívejme - 5 miliard, které by zůstaly podnikatelům, aby buď zvýšili mzdy ve veřejném sektoru - protože co je zajímavé na té debatě o mzdách? Ekonomika roste, to je dobře, rostou daňové příjmy státu, ale z tohoto faktu mnohem více těží zaměstnanci veřejných institucí a státu než zaměstnanci v privátním sektoru. To znamená ti, kteří ty daně platí, z toho těží mnohem méně než ti, kteří ty daně spravují nebo je využívají. A to úplně spravedlivé není. Oba dva budou platit, jak jsem říkal, spotřební daň z benzinu, budou platit zákonné pojištění, a pokud pojednou po dálnici, tak budou platit buď mýto, nebo budou mít dálniční známku. Také bychom mohli navrhnout zrušit dálniční známky pro české občany. To znamená, nářky nad tím, že by na to přišel SFDI, nejsou oprávněné. Tohle umí řešit vláda velmi jednoduše. Až budete navrhovat - zítra budeme mluvit o pravomoci vlády zvyšovat důchody, tam ty miliardy nepočítáte, když říkáte, že ne. Mohli by obnovovat vozový park, velmi často si stěžujeme, že průměrné stáří vozového parku je příliš vysoké. Maximálně kdyby jim to zůstalo, tak ty peníze zdaní a nějaké procento se vrátí ve zdanění.
Zde došlo v tom řetězci k částečnému omezení lékáren s distribučním povolením. Nicméně toto byla malá část, a jak se ukázalo, nebyla prakticky účinná, nebo velmi málo. Čili otázka dneska zní: Kdo všechno se podílí na reexportu? Odpověď zní: Všichni. Jak už zde zmínil pan ministr, jde o velmi úzkou spolupráci mezi Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Ministerstvem zdravotnictví. Zde je pouze jedna instituce, Státní ústav pro lékárny a výživu, která tuto problematiku řeší za nějakých definovaných podmínek, a dokonce novela zákona v Maďarsku umožňuje plošný zákaz pro všechny, nikoliv tedy selektivní. U nás je to selektivní. Je tam opět taktéž Státní ústav pro kontrolu léčiv. A tam je povinnost hlásit jakýkoliv zamýšlený vývoz, čili zase nejenom určitou část. Pokud se týče jiných zemí, tak jako příklad Velká Británie - dvojí ceny, vysvětlím, co to je. Španělsko - dvojí ceny. Znamená to, že jestliže ten lék je pro domácí pacienty na domácí trh, tak má jinou cenu, podstatně nižší. V případě, že jakákoliv instituce, distributor ho chce vyvézt ven mimo, tak má nastavená pravidla a musí ho vyvážet za podstatně vyšší cenu. Tomu se říká otázka dvojích cen. Takže takto si ty země chrání svůj vnitřní trh a ceny léků pro své pacienty. Pokud se týče Německa a Skandinávie, tam je docela zajímavá situace, kterou jsem přiznal, neznal příliš detailně. Ony si tak samozřejmě snižují náklady na své zdravotnictví. Regulace trhu bude pouze v případě, kdy se dojde k závěru, že může být ohrožení zdraví. Pokud jsou nedostatky, tak je to opravdu administrativně složitý a náročný proces, který je komplikovaný. Jak jsem se už zmínil, základní problém je v tom, že u nás jsou ceny léků nízké a v okolních zemích, zejména tedy na západ od nás, vysoké, což podporuje tedy reexport. To řešení principiálně a filozoficky se skládá ze tří oblastí, které jsou vzájemně propojeny, provázány a jedna bez druhé by neměla smysl a logiku. Za druhé, protože dojde k posunu této úhrady nebo těchto cen, dojde k úpravě zvýšení úhrad ze zdravotních pojišťoven, a to tak, aby ten rozdíl mezi cenou a úhradou byl pro naše pacienty stále stejný.
Jenom bych si přál, abychom při projednávání tohoto pro naše zdravotnictví velmi důležitého zákona odložili naše stranické zájmy. Tady jde opravdu o apolitický materiál. Potřebujeme stabilizovat náš zdravotnický personál, a proto opravdu jednejme o tomto zákonu co nejvíce odborně a hledejme taková východiska, která to vzdělávání udělají pro mladé lékaře přívětivější, a přitom nebude narušena kvalita vzdělávání našich lékařů. Takže velmi bych si přál, aby na konci legislativního procesu byl skutečně zákon, který vylepší situaci v postgraduálním vzdělávání, bude nám připravovat kvalitní lékaře a přitom nám nebudou kvůli nepřívětivosti toho vzdělávacího systému utíkat do zahraničí nebo k farmaceutickým firmám.
Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Jiří Štětina.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Nemusíte mít strach, že tu mám před sebou projev. Z tohoto atestačního indexu se dalo vyčíst všechno: do jakého oboru jsem byl zařazen, jak jsem se vzdělával, jak jsem atestoval - úspěšně nebo neúspěšně - jaké jsem měl další vzdělání. A to všechno bylo v takovéto jednoduché knížečce. Možná budete říkat: On je to dědek a už ani neví, co mluví. Bylo to velmi jednoduché. Nebylo to období počítačů. Myslím, že pan ministr už to neměl tak zlé, protože je podstatně mladší. Měli jsme instituci, které se říkalo ÚDL, dneska se tomu říká IPVZ. Protože ti, kteří si chtěli po roce 2006 udělat ze zdravotnictví byznys, tak si řekli, že Evropská unie nepřijímá náš systém vzdělávání a my se musíme zachovat podle Evropské unie. Chtěli jsme si zprivatizovat i doškolování. V době, kdy jsem v roce 1990 zařizoval LSPP dětskou, všeobecnou, stomatologickou v návaznosti na záchranku, tak jsem se dostal do problému, že lékaři dospělí říkali: Ale víš, my ty malé děti nemůžeme ošetřovat, my na ně neumíme sáhnout, my se jich bojíme. Naprosto souhlasím s návrhem těch osmnácti kmenů, které tam jsou. Mám prostě úctu ke všem oborům a zejména těm, kterým nerozumím. Já zde možná teď řeknu jednu věc, která se nebude v této republice nikomu líbit. To není věc vzdělávání, to je otázka financí. A jakožto doktorovi se mu to líbit určitě bude, ale určitě to nebude říkat.
Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Ano, je tady prostor pro tuto diskusi v průběhu projednávání ve výboru a ve druhém čtení, ale přesto si dovolím jenom jednu poznámku. Ministerstvo se rozhodlo, že zruší obor praktické lékařství pro děti a dorost, a uvedlo mimo jiné důvody zlepšení dostupnosti lékařů. A ten druhý důvod - jakási kompatibilita se zákony o vzdělávání v rámci Evropské unie.
Já děkuji panu poslanci Hovorkovi. Omlouvám se , ale s faktickou poznámkou je tu pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Paní kolegyně Kovářová, já se vám moc omlouvám, chtěl bych ale vystoupit se svou poznámkou. Nikdo z nás si asi neumí představit, že by svěřil péči o své zdraví člověku, který by třeba přímo z fakulty přešel do praxe a začal by léčit. Očekáváme, že lékaři, kterým se svěřujeme, jsou neustále vzděláváni, připravováni, ať už z povinnosti dané systémem, nebo ze své vlastní osobní touhy se vzdělávat. Předpokládáme, že učitelé, kteří se o ně budou starat, kteří je budou vzdělávat, také budou patřičně vzděláni.
Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová.
Jen pro ty, kteří by tento problém chtěli bagatelizovat, uvádím, že pětina zubních lékařů je ve věku nad 60 let a absolventů není zdaleka tolik, aby výpadek nahradili. Připomínám, že poprvé jsem na problém nedostatku zubních lékařů upozornila už před dvěma lety a od té doby se v odpovědích jednotliví členové vlády zaklínali právě návrhem, který dnes máme prvně před sebou. Pevně doufám, že další kroky, které povedou k lepší dostupnosti péče stomatologů v současnosti i blízké budoucnosti, budou následovat mnohem rychleji.
Děkuji paní poslankyni Kovářové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bohuslav Svoboda. Chce se mi říci pan doktor Bohuslav Svoboda.
Pochopitelně je mou povinností jako doktora také k tomuto tématu promluvit.
Zkuste mě přesvědčit nějakým pádnějším argumentem.
Směrem k panu předsedovi klubu ODS. Vy tady velmi brojíte proti migraci, tak to dělejte důsledně. Já jsem tady několikrát úporně prosil, abyste nepřidávali zcela nové zákony, které jsou úplně zbytečné. Tohle je novela stávajícího zákona, anžto jak vás tak pozoruji, tak vaše hnutí je v pondělí, v úterý, bych řekl, velmi pravicové. To se ani neschvalují žádné zákony, maximálně od úterka první, výjimečně druhé čtení. A čtvrtek, pátek jste levicoví. Hodně zákonů se ve třetím čtení schvaluje v pátek, takže podle toho to také vypadá, tudíž jste levicové hnutí. A on jako informatik ví dobře, co je redundance.
Teď mám dvě faktické poznámky, a to pana poslance Stanjury a pana poslance Pilného. Pak je řádně přihlášená zástupkyně navrhovatelů.
Za druhé vím, co to je redundantní, ale někdy také platí, že opakování je matka moudrosti. Ale tohle je oblast privátního podnikání a tam stát nemá zasahovat. Příště budete říkat, který fond tam má být, který jazyk má být větším písmem, který má být první, který má být druhý a který má být třetí. K čemu to je? Zkuste mi říct, pane předsedo, ne prostřednictvím, ale přímo přes mikrofon, k čemu je to dobré. Já jsem přesvědčen, že dneska trošku suplujeme práci vládních poslanců. Je tedy mnohem méně škodlivý než ten předchozí návrh zákona, když už tak rozdávám opozičním stranám, abych byl spravedlivý. To je mnohem horší návrh. Na to jsem úplně zapomněl a děkuji za připomenutí.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Nyní tedy pan poslanec Kováčik také k faktické poznámce a kolega Stanjura se hlásí ještě jednou. Pane předsedo, máte slovo.
Paní a pánové, už jsem se bál, že tady dneska bude nuda. A skoro bych řekl, že to, že pan předseda Stanjura tady opakovaně řekl, že způsobili zamítnutí tohoto návrhu, že je velmi špatný, že jej kritizují od počátku, tak pro nás to zní jako pochvala a jsme přesvědčeni, že to děláme doopravdy dobře.
Prosím i ty, kteří mají přednostní právo, aby své diskusní příspěvky vedli k věci. Nyní pan předseda Stanjura zase k faktické poznámce.
Podívejte se na sjetinu. My jsme snížili kvorum, ať si to rozdáte se svými koaličními partnery sami, že vám ten zápas nebudeme pískat. Byli jsme to my za naší vlády, za naší sněmovní většiny, kdy jsme to z toho zákona dostali.
I ta interna je dneska o řemesle, protože všecky ty katetrizace, které dělají, jsou o manuální zručnosti. Ale je to nedostatek, který je nedostatkem všech nových věcí. Že se něco naučí. Otázka výše úvazku, to všecko s tím jistě souvisí. Věřte tomu, že se tím zdravotní výbor bude zabývat velmi podrobně. Věřte tomu, že se pokusíme dát vám tu nejlepší možnou variantu. Ale ta nejlepší možná varianta bude určitě někoho bolet. To říkám proto, že samozřejmě na nás na všecky budou vyvíjeny nejrůznější tlaky. My je budeme poslouchat, ale budeme se snažit najít konkrétní odpovědi na konkrétní námitky. A tím neříkám, že já jsem spokojen s tím, že zanikne praktické lékařství pro děti a dorost nebo že zůstala dětská gynekologie, urologie, protože to stejně nikoho neuživí.
Děkuji panu poslanci Svobodovi. Zatím posledním řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Připomínám, že ještě by měl být načten návrh na prodloužení lhůty.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Všichni víte, že nejsem lékař. A věřím, že kolegové lékaři, kteří jsou tady mezi námi, k tomu přistoupí odborně. Slyšel jsem některé jejich názory už na petičním výboru a stejně tak bude pro mě asi hodně směrodatné stanovisko zdravotnického výboru. Ale důvod, proč jsem si dovolil jako neodborník i vystoupit k tomuto tématu. Což má dvě negativa. Aspoň tak to vidím já. Kolega Štětina tady zmínil krátce, že bychom měli najít odvahu začít debatovat o tom, i o nějakých poplatcích za to. Já toho nejsem příznivcem. Podpořím návrh pana zpravodaje i někoho z předřečníků, aby byla prodloužena lhůta na prodiskutování tohoto návrhu. A tento problém, který zmiňuji, o kterém hovořím, si myslím, že není jen problém lékařské sféry, je problémem řady technických oborů.
S faktickou poznámkou pan poslanec Milan Brázdil, po něm s přednostním právem pan zpravodaj. S další faktickou poznámkou pan poslanec Plzák.
Také faktická poznámka k panu poslanci Fiedlerovi. Byla doba, nevím, jak je to teď, kdy na Lékařské fakultě Hradec Králové studovala jedna třetina studentů ze Slovenské republiky. Ti by také platili stabilizační poplatky? Protože jenom malá část jich zůstala pracovat u nás v republice, vracejí se zpátky na Slovensko.
Děkuji.
Musím zareagovat. Že ani toto já nepokládám za naprosto normální, že na našich školách studují za finance, které jdou z našeho státního rozpočtu, studenti, kteří pak u nás ani nezůstanou.
Protože například v Nizozemí tyto tendry na léky přinesly úspory v podobě až 90 % snížení cen pro tamní zdravotní pojišťovny, bylo by možné vzniklé úspory využít na výrazné zlepšení dostupnosti léčby pro vážně nemocné pacienty. Předpokládám, že ve zdravotním výboru proběhne diskuse a snaha o to, upravit tento zákon do podoby, aby byl přínosem pro naše pacienty a pro náš zdravotní systém.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane ministře? Pan zpravodaj?
Ano, s tím plně souhlasím. Příliš komplikovaný systém tvorby ceny. Představte si, že cena léku v Německu klesne, nebo naopak naroste, a u nás je pořád stejná.